Protože zrovna tady ta naše vystoupení mohou ovlivnit ty, kteří ten silný názor nemají. A za druhé. Narovnání těch práv, ale to, aby se to nepojmenovávalo manželství.
Já si myslím, že jde naprosto o zásadní věc. Víte, EET jde zrušit, upravit. Daňové sazby jdou zrušit, upravit. Můžeme to dělat každý rok podle situace. Toto je civilizační záležitost. Záležitost, která opravdu změní naši společnost na stovky let. Vnímání naší společnosti. Prostě je to tak. Je to přesvědčení křesťanských demokratů. A já tady za sebe říkám, že já budu hlasovat proti manželství osob stejného pohlaví. Já jsem právě v KDU-ČSL, protože mám takový názor, protože kdybych ho měl jiný, tak třeba zvážím členství v jiné straně. A to je dost podstatné. A trošku na odlehčení. A já doufám, že se přikloní na tu správnou stranu.
Připraví se paní poslankyně Karla Šlechtová.
Dobrý den. Vyskytuje se nejenom u rostlin, ale i u hmyzu a u některých obratlovců. Nicméně ten zbývající čas bych chtěl využít k tomu, abych se vyjádřil více k věci. Já patřím k těm, kteří nemají úplně silný názor. Nicméně skutečně se nebavíme o přírodě a o tom, jak jsou věci definovány někde v přírodě, ale bavíme se o tom, jak si to nastavíme u nás ve společnosti.
Děkuji, pane předsedo.
Co se týká dotazu na eNeschopenky, tak již to padlo několikrát. Mohu to ale dnes zopakovat. A co se týká těch dat, tak k 1. lednu 2019 bude fungovat možnost dotázání se na pracovní neschopnost.
Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko výboru.
A za páté hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Já vám děkuji. Jestliže k proceduře nikdo nemá zájem vystoupit, budeme tedy o ní hlasovat.
Takže za prvé bychom hlasovali návrh legislativně technických úprav.
Vidím tady problém s hlasovacím zařízením. Návrh byl jednomyslně přijat.
Je to návrh paní poslankyně Maxové a věcně se jedná o to, že ruší převod posuzování odvolacího řízení o nepojistných dávkách z posudkových komisí Ministerstva práce a sociálních věcí na Českou správu sociálního zabezpečení.
Kdo je proti? Prosím, pane zpravodaji. Kdo je proti?
Vypořádali jsme se se všemi pozměňovacími návrhy. Takže v tuto chvíli bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže to je svazek jednoho muže a jedné ženy. Nevím, jaký bude výsledek, ale ten vývoj musíme odlišit.
Dobrý večer, váženém kolegyně, vážení kolegové.
Snad jen dvě poznámky a opravdu si nechávám věcná stanoviska. Při vší úctě k jeho věku pohrdavě tady mluvit o světě Orbánů a Trumpů mi připadá minimálně neuctivé vůči našim spojencům, ať už z Visegrádu, nebo ze Severoatlantické aliance. A druhá poznámka. On to částečně řekl pan kolega Výborný. To si nehrajme. Ale občanské právo je to základní právo, které máme ve společnosti, které definuje nás, definuje naši podstatu, definuje fyzické osoby, právnické osoby, manželství, vlastnictví a další. Takže si nehrajme, že to je technicistní norma. Tady opravdu nejde o techniku, ale o redefinici něčeho velmi podstatného, a už to tady bylo řečeno, vychází to i z toho, z čeho slovo manželství vzniklo. Můžeme ho samozřejmě jako slovo zrušit a zaměnit a říct, že to je něco jiného, po slovensky sobáš nebo já nevím jak, ale pokud to tak neuděláme, tak to vzniklo z nějakých dvou slov a ta dvě slova jsou muž a žena. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Radka Maxová je přihlášena s faktickou poznámkou.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, budu reagovat na některé kolegy. Pan kolega Bělobrádek - stále to není ale rovnost. Přece jestliže mi zemře manžel, tak automaticky já nebo automaticky to dítě ví, že bude se mnou, ale když zemře partner v registrovaném partnerství, tak to dítě automaticky neví, jestli bude. Takže stále je tam rozdíl. Není to rovnost. Je tam mezi tím soud, je tam mezi tím OSPOD. Není to rovnost. Na pana Holíka. Já si myslím, že ano, že samozřejmě bez nějakého souhlasu nebo souhlasu opatrovníka na OSPODu ta adopce samozřejmě není možná. Prosím, nestrašte tady, že děti budou poškozeny. Nestrašme! Prosím, nestrašme!
S faktickou poznámkou paní poslankyně Karla Maříková. Já přečtu omluvu, kterou tady mám, než udělím slovo.
Musím říci, představte si, vážení kolegové prostřednictvím pana předsedajícího, žijete v nějakém vztahu, jste gay, lesba, máte partnera, spíte spolu, všechno v pohodě, vztah vám funguje, je to úplně jedno. A najednou prostě je tam dítě, vychováváte ho 11 let, ten partner nebo ta partnerka vám zemře... Ten partner vám zemře. A vy jste naprosto vyautovaní právě i v tom registrovaném partnerství či žádném partnerství, pokud jste lesba nebo gay.
Děkuji za slovo. Nejsem právník, tak jsem požádal významného právníka. Svévole císařů ve formě bizarních historek se však nedá považovat za obsah římského práva. Z toho se dá vyvodit, že římské právo manželství osob stejného pohlaví neznalo. Na tom nic nemění záznamy dokumentující homosexuální jednání v té době. K tomu snad ještě dodat, že samozřejmě se nemůžeme tím, co bylo v Římě, nějak dál inspirovat, protože tam byly další různé možné svazky. Takže jenom jsem to dával jako případ, že manželství není nic, co vzniklo na základě náboženství. A potom ještě k tomu pojmosloví. Výborný je také můj přítel a to znamená, že spolu nebydlíme nebo spolu nemáme sexuální vztah. Občanský zákoník na to myslí. A navíc to, že 50 % dětí se rodí mimo manželství, znamená, že asi 50 % těch párů nemá nějaký zásadní problém, když to manželství není. Asi se to dá ošetřit právě pomocí občanského zákoníku bez ohledu na jejich pohlaví.
Děkuji za dodržení času. Připraví se paní poslankyně Procházková.
Tak ještě jeden kousíček do série.
Je to jeden z prvních vizionářských pokusů načrtnout soužití svobodných evropských národů. Po mnichovské zradě naše národy zažívaly těžké časy. Češi čelili nacistickému útlaku v protektorátě, Slovensko se bránilo šovinismu. Byly však pro oba národy další zkouškou. Obrodný proces ukázal přívětivou a demokratickou tvář Čechů i Slováků. Tehdy nás upřímně podporoval celý svět. Narodil jsem se jako Slovák v Československu a jsem na to hrdý. Mám rád výborné seriály Jaroslava Dietla, plejádu skvělých českých umělců, kteří obohatili i naši slovenskou kulturu. To všechno a mnoho jiného ovlivňovalo naše životy. Pro budoucnost našich vzájemných vztahů je to velmi důležité. Česko se stalo domovem mnohých Slováků. Měli jsme pocit, že už nás nebude nic limitovat. Jsme akceptovaní partneři. Je to dravost nadnárodního kapitálu, nižší mzdy našich lidí, slabší sociální ochrana. Potřebujeme stabilitu politických systémů, transparentní volební kodexy. Evropská unie potřebuje reformu.
Na tabuli to nevidím. Prosím o vysvětlení.
Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rámci rozpravy k tomuto bodu. Ani pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo?
Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Následně o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Ano, děkuji. Kdo je proti? Procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 221, přihlášeno je 185 poslanců, pro 133, proti nikdo. Tím tedy máme splněno a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.
Ano.
Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo. Nechci jmenovat.
Cílem je zlepšit dostupnost publikovaných děl, respektive jejich rozmnoženin, ve speciálních formátech nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení tím, že bude umožněna přeshraniční výměna takových rozmnoženin. Chci poděkovat vám, vážené poslankyně a poslanci, stejně tak i garančnímu výboru za věcné a racionální projednávání tohoto návrhu zákona.
Než otevřu rozpravu, tak několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Vojtěch Munzar od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Lubomír Španěl ze zdravotních důvodů z celého dnešního jednacího dne. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, prosím, máte slovo.
Já jsem dokonce takový radikál, že si myslím, že i registrované partnerství by mělo být přístupné heterosexuálům. Děkuji za pozornost.
První je paní Karla Šlechtová. Prosím, máte slovo.
My jsme demokratické hnutí, jak říká pan předseda Babiš, takže ať si každý myslí, co chce. Uvidíme, jak kdo bude hlasovat. Jenom taková poznámka. Já vám vysvětlím -
Mým prostřednictvím. Bude pokračovat paní poslankyně Radka Maxová, připraví se paní Karla Maříková.
Nezmění, akorát narovnáme práva pro dospělé osoby a pro děti.
Paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, máte slovo. Pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se pan poslanec Patrik Nacher a paní poslankyně Radka Maxová.
Nicméně musím reagovat na kolegyni Karlu Šlechtovou prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem ji nevyzýval k tomu a neříkal jsem jí, že se děti neobjevují.
Paní poslankyně Radka Maxová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím paní kolegyni Maříkové. Já jenom uvedu na pravou míru. To dítě je zastupováno sociálním pracovníkem z oddělení sociálně-právní ochrany dětí, takže to mluví za to dítě, na základě toho hovoří s tím dítětem, zdali chce být adoptováno nebo při rozvodu zdali chce být u táty, u mámy, u babičky, u dědečka. Vždycky je tam sociální pracovník a vždycky je dítě do toho procesu vtaženo, akorát je rozhodující jeho věk, kdy se bere velký důraz na to, co ono si přeje, a kdy se nebere. Prostě je to dobře ošetřeno.
Pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Mikuláš Peksa.
Hodinu sexuální výchovy už máme prostřednictvím paní kolegyně Šlechtové, já si jí vážím, nějakým způsobem za sebou, takže já tady nebudu vysvětlovat ty tři způsoby, v zásadě jak se to dítě může objevit v párech stejného pohlaví, nicméně - a já bych to vrátil zpátky, protože otázka dětí a argumentace prostřednictvím těch dětí je velmi vážná. Já si myslím, že to skutečně není věc k nějaké odlehčené debatě.
Děkuji.
Já bych chtěl jenom korigovat jednu takovou představu, která se tady tou debatou trošičku táhne. My se tváříme, že v podstatě podmínkou toho manželství je možnost zplodit děti. Ve vstupu do manželství jim to nijak nebrání, zákon jim to umožňuje.
Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Zdůrazňuji, že se jedná tedy o oficiální důvodovou zprávu k občanskému zákoníku, který schválila vláda i Parlament v roce 2012 a který samozřejmě stále platí. Jakmile totiž dojde k mimořádnému vydržení dotčeného majetku, nebude již žádná možnost, jak nezákonně privatizovaný majetek získat zpět. Já bych ještě rád stručně reagoval na nesouhlasné stanovisko vlády k mému návrhu. Podmínkou mimořádného vydržení totiž není poctivost držby, jak tvrdí vláda, ale pouze poctivost úmyslu držitele, která se předpokládá, pokud není prokázán opak.
Já poprosím o snížení hluku v sále.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl jenom říci, že rozumím všem třem pozměňovacím návrhům paní poslankyně Kozlové. Já si myslím, že to tady bylo obhájeno poměrně jasně. Tady ty návrhy by byly úplně nekoncepční v tomto smyslu a já jsem připraven, nebo máme v legislativním plánu přípravu novely autorského zákona, kde pro tyto změny bude prostor.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo. Podle mě jsme tady plénum Poslanecké sněmovny. Ten zákon je otevřený. Jsou velmi jednoduché, jsou velmi odůvodněné. A já bych poprosil všechny kolegy, aby pro ně hlasovali věcně.
Jako další s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.
Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěla připomenout, že jsme měli otevřený ten autorský zákon v minulém volebním období. Byl návrh velké novely, nového zákona, nepodařilo se nám to. Nicméně bych doporučila, abychom všichni zvážili, jestli se zdržíme, nebo nezvedneme pro to ruku, protože ta situace minimálně se bude konzervovat v této neutěšené podobě, o které poměrně výmluvně a kazuisticky hovořil můj předřečník. Takže myslím si, že bychom spíše měli ten návrh podpořit, protože rozhodně tím neučiníme nic v tom autorském zákonu, co by ho v jiných ustanoveních činilo obtížně uplatnitelným.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom reagovat na pana ministra, který říkal, že se jedná čistě o implementační zákon. Já mám pocit, že ta implementace se v té novele objevuje tím, že ten text je podtržený, a novelizační body 2, 3, 4, 5 nejsou podtržené. To znamená, z mého pohledu to jsou body, které neobsahují tu implementaci, takže není pravda, že by ta novela byla čistě implementační.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Ze strany pana zpravodaje? Já poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a jednotlivé pozměňovací návrhy nám uvedl a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. Já vám děkuji.
Děkuji.
Tak náhradní karta číslo 16 Tomio Okamura. A já to zrekapituluji. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?
Všichni, jak tady sedíte, připomeňte si své rodiče - tátu, mámu, babičky, dědečky. Co by vám asi na tenhle šílený nápad zrušit manželství jako svazek muže a ženy řekli? Moraváci asi tuší, co lískanců by tady prolítlo vzduchem.